CETA je k podpisu pobízí, ale nezavazuje. Je výmluvné, že kapitola o pracovním právu je v dohodě vyjmuta z obecného ustanovení o urovnání sporů. V případě sporu nad porušováním pracovních standardů CETA po stranách požaduje jen nezávazné konzultace. Většina obav ze smlouvy CETA je sdílena Evropany, ale i Kanaďany, ale pár jejích dopadů by bylo větším rizikem pro Kanadu. Podepsání smlouvy CETA by Kanadu donutilo k jednostranným změnám svého režimu intelektuálního vlastnictví farmaceutik, vedoucím ke zvýšení cen léků.

Ano, hovoří se o Evropské unii, hovořilo se tady hodně o zájmech českých ekonomických subjektů. Protože odvedli opravdu dobrý kus práce a zaslouží si ocenění. Neříkám, že nevýhodnou, říkám zvláštní smlouvu s takovým malým ekonomickým trpaslíkem. Čili pro Kanadu jsme opravdu marginální dovozce. Během posledních deseti let s výjimkou roku 2011 byla zahraniční bilance obchodu vždy přebytková ve prospěch Evropské unie. Tady bych viděl motivaci Kanady. Ano, proto Kanada a kanadská vláda má takový tah na branku, aby se přijala tato smlouva. Chce zlepšit svoji obchodní bilanci zcela logicky. To my chceme taky. Ale proč my, kteří z toho máme v uvozovkách prospěch, přistupujeme na takovouto smlouvu a vlastně si bereme budoucí prospěch a zbavujeme se ho? Cla na ostatní zboží jsou již nyní velmi nízká. Tato čísla hovoří sama za sobe o tom, jak je tato smlouva velice výhodná, jak tady zaznělo. Ano, ušetříme, ale z celkových čísel je to opravdu marginální procento, které se na tom vůbec nepodílí. Jak vidíte, přeskakuji stránky. Opravdu nechci citovat z té 150stránkové analýzy, ale chci vás seznámit pouze s věcmi, které považuji za důležité. Pro oblast veřejných zakázek, která otevírá kanadský trh až na provinční úroveň a deklaruje transparentní a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám, který evropským a potažmo českým uchazečům skýtá lepší přístup k veřejným zakázkám, než mají například účastníci států NAFTA. Krásné konstatování. Nám by to vadit nemuselo. Otázka je, jak se ti dva partneři, to znamená Mexiko a Spojené státy, na toto budou tvářit a jak budou upravovat své bariéry vůči Evropské unii a dovozu, když Kanada chce zvýhodnit Evropskou unii oproti svým historickým a tradičním partnerům na stejném kontinentu. Jsou to otázky k zamyšlení a možná i někoho přesvědčí, že tato smlouva má úplně jiný cíl, než je nám deklarováno. Proto se nechci vkrádat do jejich volebního programu. Zbytek tohoto svazku jsou výjimky z této smlouvy, které si jednotlivé členské státy Evropské unie vyjednaly. Důvod, proč tak udělaly - o tom budu hovořit, až budu projednávat tento materiál. Hovoří se v ní: "Nesouhlasíme se stanoviskem Evropské unie, podle kterého by měly obchodní smlouvy TTIP mezi EU a USA a CETA mezi EU a Kanadou prospět malým a středním podnikům. Jsme naopak přesvědčeni, že radikální otevření trhu bude pro české malé a střední podniky škodlivé. Oslabení evropského obchodního prostoru ve prospěch obchodu s USA a Kanadou by tak mělo závažný negativní vliv na českou produkci a zaměstnanost. Vysoká úroveň evropských sociálních standardů, standardů na ochranu životního prostředí a demokratických principů nemůže být kvůli TTIP a CETA obětována zájmům jednotlivých korporací na obou stranách Atlantiku. Jsou to právě velké nadnárodní korporace, které by získaly s úmluvami výhody díky ochraně investic nebo větším otevřením veřejných zakázek. To vše na úkor malých a středních podniků. Zdůrazňuji levicově smýšlející a budu většinou k ní hovořit. Pravicovou část jsem seznámil s výzvou podnikatelů, kteří se na to dívají s rizikem budoucna z toho, co se na ně chystá. Budu vám citovat z té studie z Liberce. Čili mírně nevyvážený přístup, Kanada na tom prostě vydělá více než Evropská unie. Odhadované dopady na hospodářský růst v České republice jsou nepatrné. To jsou ta krásná slova, pane ministře, jak jste tady horoval, jak je to obrovsky úspěšné, prospěšné pro Českou republiku. To vzrostou, pane ministře zahraničních věcí! To jsou ty přínosy, o kterých jste tady hovořil, a že chcete slyšet ty argumenty, které jsou proti této smlouvě! Jak to pomůže českým zaměstnancům!
Vzhledem k tomu, že se Spojené státy měly na tvorbě tohoto fondu podílet zhruba jednou třetinou, vznikají pochybnosti i o tom, jak se tato obrovská částka bude každý rok vytvářet. Kdo to tedy všechno vlastně zaplatí? To je další důvod, proč být za této nové situace při ratifikaci Pařížské dohody na výsost opatrní. Jedním z významných bodů jejich jednání byla také ochrana klimatu. Jak se dalo čekat, Spojené státy potvrdily své stanovisko a prezident Trump oznámil, že přes významný nátlak potvrzuje stažení podpisu pod Pařížskou dohodou. To je všechno hezké, kdyby ale nebylo zároveň přijato poněkud nezvyklé závěrečné prohlášení, které obsahuje formulaci, kterou navrhly Spojené státy. Spojené státy prosadily do závěrečného komuniké bod, podle kterého chtějí s ostatními zeměmi úzce spolupracovat a pomáhat jim v čistším a účinnějším využití fosilních paliv. Takže ono to s těmi závazky zase asi nebude tak horké. To jsou ty dvě nové věci, které od předchozího jednání o této věci nastaly a které považuji za nutné, aby zde zazněly a byly zde na plénu Sněmovny sděleny. Obracím se nyní na všechny kolegy a kolegyně poslance a poslankyně, kteří chtějí hlasovat pro schválení zákona o ratifikaci Pařížské dohody. Jste nezvratně přesvědčeni o její prospěšnosti pro naši zemi a už nechcete slyšet argumenty, které ji zpochybňují, které zpochybňují teorie stojící jako základ pro teorii klimatické změny. Všechny čachry a podvody, které s těmito teoriemi v minulosti souvisely a které se přenášejí i do současnosti, všechna podezření, která o hodnověrnosti podkladů, ze kterých to dogma vlastně dneska vychází. Občané by měli vědět, co je čeká, pokud budeme dohodu přijímat a samozřejmě pokud ji budeme chtít naplňovat, což předpokládám, že asi všichni chcete, kteří ji chcete přijmout. Dlužíme to našemu průmyslu, ekonomice, energetice, tedy jak už jsem řekl, všem občanům. Takže pak při hlasování tedy hodně zdravého rozumu a odložte všechny obavy z toho, že kdybychom ji neschválili, budeme někde na okraji. Už to učinily Spojené státy a to není jen tak lecjaká země.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi za jeho vystoupení. Omlouvá se paní Věra Kovářová od 18.45 do 21.00 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Petr Adam od 19.00 hodin a pan poslanec Tomio Okamura od 19.00 hodin také z osobních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, hezký večer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já jsem zase na druhou stránku jejím zastáncem, a proto já tady opět rozvinu nějakou teorii. U smlouvy CETA jsem tady rozvíjel teorii o nadnárodní kapitalistické třídě. Ta teorie zní, že za globální oteplování je zodpovědný globální kapitalismus. Pojďme tuto teorii ještě jaksi dorozvinout a ukázat si na to, že je to právě volný trh, volný trh, který způsobuje nárůst exhalací skleníkových plynů a další následky.
Kanada a státy Evropské unie se zavazují zohlednit technické předpisy druhé strany. Při přípravě nového technického předpisu týkajícího se motorových vozidel a jejich součástí nebo při změně stávajícího předpisu strana zohlední technické předpisy druhé strany. Dále strany uznávají, že mají společný zájem spolupracovat se Spojenými státy americkými v oblasti technických předpisů týkajících se motorových vozidel. Tady vidíte, v tomto jednom odstavci, sílu koncernu, sílu kapitálu, sílu výrobců automobilů, kteří řídí minimálně ekonomiku České republiky, když ne ekonomiku Evropy. Ti si své výjimky zohlednili, ti si hlídají svůj status quo, ti si hlídají to, aby volný obchod s automobily mohl pokračovat a fungovat. Nebudu vás zatěžovat dopady dohody CETA na českou ekonomiku dle vybraných sektorů. To by mohlo zajímat naše zemědělce. Kanada si vyhradila právo prostě nedovážet mléko. Jestli si myslíme, že se zbavíme nadprodukce mléka v Evropě, tak nezbavíme. Kanada si toto vyhradila, a nejenom mléka. Kuřecí, krůtí, vejce a vaječné výrobky. Kanada si svůj trh chrání, 36 milionů lidí, to je potenciál voličů, které si kanadská vláda nechce rozhněvat, a proto si svůj zemědělský trh chrání. My si chráníme pouze hovězí a vepřové maso, konzervovanou kukuřici. Tady je ten zajímavý údaj, ke kterému se dostanu, jak jsem hovořil o ochranných známkách. Z českých zeměpisných označení se jedná - prosím fanfáry - o žatecký chmel a české pivo. Jediné dvě ochranné známky, které budou chráněny v rámci této dohody za oceánem. Jediné, co bude chráněno, je žatecký chmel a české pivo. A jestli si myslíte, že budete moci doplňovat, tak ne. Co se týká exportérů alkoholu, budou muset nadále obchodovat v Kanadě separátně s monopolními dovozci vládní firmy v každé provincii, s výjimkou Alberty V provincii Alberta se může volně pít, v ostatních ne. A bude to velký problém.
Byli tady jiní, kteří mi říkali: K čemu jsou cesty poslanců? Vždyť tady nemá cenu, aby někdo s někým komunikoval. Proč se tady zpochybňuje spolupráce exekutiv? To, že se stýkají političtí ředitelé, to, že pracují náměstci. A proč se tady shazuje deklaratorní charakter té smlouvy? Vždyť přece to, že země jsou ochotny říci: tohle je náš společný zájem. To přece má smysl. V diplomacii to má smysl. Dneska je celá řada věcí, na kterých se tak snadno s každým nedohodneme. Já bych tomu prostě nerozuměl. To bych měl pocit, že je tragické. Takže já věřím, že v této Sněmovně je dost těch, kteří tuto strategickou dohodu, ale i tu obchodní podpoří, protože já nemám vůbec ani milimetr pochyb, že tohle je zájem České republiky. A věřím, že je tady dost soudných, kteří to podpoří.
Děkuji za slovo. Ale příště, pokud kladete otázky, umožněte taky na ně odpovědět. Chci v závěru jako zpravodaj říci, že tato smlouva je bezobsažná. Dovolte mi ale, abych tady vyjádřil, že já osobně se vůči ní zdržím, protože necítím potřebu uzavírat bezobsažné smlouvy. Hodně to připomíná snahu, že bychom si mohli tady z Prahy udělat ekonomické velvyslanectví v Brně. Třeba by se taky rozvíjel trošku obchod mezi Prahou a Brnem. Ta nelogičnost toho, že dva státy, které mají společné zájmy, společné směřování, společné kořeny, společnou budoucnost, cítí potřebu deklaratorně na desítkách stran vyjadřovat totéž, co oba dva státy cítí jako potřebné a mají ve svých zákonech a nařízeních...
Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já se omlouvám, kolegové, já jsem si myslel, že to předkládá ministr průmyslu, takže to byla moje chyba.
Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí. Pane ministře, nemáte zájem o vystoupení? Tak pan poslanec Milan Urban se tohoto chce ujmout.
Za druhé zmocňuje zpravodaje, za třetí pověřuje zpravodaje a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Takže standardní usnesení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan předseda Stanjura.
Já jsem tuto smlouvu podpořil, protože si myslím, že je to smlouva, která je potřebná a která věci řeší.
Tak budeme pokračovat, a to návrhem na přikázání. Není tomu tak. Děkuji vám. Z přítomných 137 pro 133, proti nikdo. Kdo je proti? Děkuji vám. Přikázali jsme výboru zahraničnímu a hospodářskému. Tímto tiskem jsme se zabývali opětovně 2. března na 55. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Ještě než vám dám slovo, požádám kolegy o klid. A pokud budete vést diskuse jiné než na téma, které je obsahem tisku 932, prosím v předsálí, aby mohl pan kolega Zahradník v klidu přednést svůj projev. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Také tomu nasvědčuje to, jak vlastně byla zařazena na program. Obvykle jsme se zprávami a dohodami zabývali ve čtvrtek po skončení písemných interpelací v tom dvouhodinovém čase mezi 11. a 13. hodinou, tady na to máme vlastně teď celý budoucí čas až do nekonečna, protože pánové si schválili prodloužení jednání přes 19. i 21. hodinu s tím, že o těchto dohodách je možné hlasovat vlastně v kteroukoli dobu. To v žádném případě ani možné z logické podstaty věci není. Tady se chci proti tomuto důsledně ohradit. Uvádíme také důvody, které zpochybňují dogma o tom, že se jedná o globální oteplení, které je způsobeno činností lidí za poslední dvě a půl století. Nemůže nám tedy nikdo vyčítat, že bychom bránili hlasování o ratifikaci Pařížské dohody. Koalice má dostatečný počet hlasů, aby si mohla prohlasovat takový způsob projednání, který by spěl k tomu závěru co nejdříve.
Mnohdy se říká, že tato Sněmovna řeší hlavně problémy Prahy. Pražský okruh, výjimka Prahy. No, Praha je hlavní město, nejlidnatější město. Má své specifické problémy. A jeden z velkých problémů Prahy je, že to je opravdu turistická velmoc. To mi tady všichni dáte určitě za pravdu. Co je problémem Prahy jako turistické velmoci, je poskytování služeb delegátů, jinými slovy průvodců, po Praze neškolenými průvodci. Zase jedna drobná oblast podnikání, v Praze velice významná, v ostatních regionech republiky méně významná, která padne za oběť smlouvě CETA. Ale asi pro nás, pro Prahu, pro republiku nepodstatná. To znamená, že pro kanadské firmy podnikající v České republice napřímo se nic nemění. Pokud by česká firma chtěla podnikat v Kanadě, musí tam být zastoupena sama sebou, svojí matkou. To, k čemu mířím a co je jedním z největších problémů v mých očích spojených s CETA, je ochrana investic. To je to, co se ta příslovečná červená nit line celým tímto materiálem. Ale je to explicitně vyjádřeno. Duplicitně, když se podíváte do detailů, zjistíte, že tomu až tak dalece není. Zvlášť když si nastudujete v dalším materiálu postup, kterým se to bude řešit. Řešení investičních sporů mezi investorem a státem v CETA. Nebude to kraj. Nebude to obec. Bude to stát, který bude muset vzít to riziko. Spor by měl být řešen smírně. Pokud se strany nedohodnou do 60 dnů od podání žádosti, soud uskuteční konzultace. Ottawa, Brusel. Strany se mohou kdykoli dohodnou, že využijí zprostředkování, mediace. Prostředník je jmenován po dohodě stran sporu, nebo mohou strany požádat, aby prostředníka jmenoval generální tajemník Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů Světové banky. Tento článek, nebo odstavec zní docela dobře, než si uvědomíte obchodní praxi. Setkal jsem se s více menšími firmami v České republice, které si řekly ano, my ten spor stoprocentně vyhrajeme. Ale ty náklady, které máme spojené se zastoupením a cestováním, jsou tak velké, že když to vyhrajeme, tak ten zisk z toho je pro nás nulový a jsme ve ztrátě. Je to docela častá obchodní praktika v obchodním právu. Pořádal jsem na půdě této ctěné Sněmovny seminář k tomuto tématu, kde právě právník mezinárodního práva, obchodní zastoupení, který provádí pro české firmy tyto služby, o tom jako o velkém riziku hovořil. Málo se to ale diskutuje, protože těch odborníků, kteří tohleto v mezinárodním obchodním právu reálně dělají, je velice málo a jejich hlas mnohdy na Ministerstvo průmyslu a obchodu nedozní. To je ten problém, protože ta videokonference sice ušetří, ale když ta strana ji nedovolí, tak ji nemůžete udělat. A to je ta smůla, kterou tato CETA zavádí. Kdyby to tam bylo nařízeno v rámci efektivity řešení sporů, ono by to teoreticky asi bylo dobré, ale tím, že je to postaveno na tomto základě, dostáváme se do slepého koutu. Pokud se spor nevyřeší smírně, žaloba může být podána podle pravidel ICSID, rozhodčího řízení UNCITRAL nebo jiných pravidel, na nichž se obě strany dohodnou. Smíšený výbor CETA jmenuje po vstupu CETA v platnost 15 členů mezinárodního tribunálu s patřičnou kvalifikací, 5 členů z řad členských států Evropské unie, 5 členů z Kanady, 5 členů z třetích států. Čím déle to projednávají, tím více jim jdou prostředky a nic je nenutí k tomu, aby tyto spory urychlovali, ba právě naopak. A jsou placeni velice dobře. Kdybych byl právníkem, asi bych se ucházel o takovýto byznys. A to je jeden z hlavních problémů této smlouvy. Součástí dohody CETA je zajištění přísnějšího vymáhání práv duševního vlastnictví včetně odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb a zákazu technologií, které mohou být použity k obcházení autorských práv. Evropské unii se podařilo prosadit následující prioritní oblasti. Nebudu je předčítat. A pokud si pamatujete celoevropské manifestace mladých lidí proti dohodě ACTA, ano, byly tam zapálené automobily, ano, byly tam jiné nepřístojnosti, ale přesto milionové demonstrace, které procházely evropskými městy, o kterých Česká televize ani nereflektovala, ani je nekomentovala, prostě byly pouze na okraji zájmu, se tady do této smlouvy vrací.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme ke slibu nové poslankyně za pana Ladislava Šincla.
V pátek 30. června se s Poslaneckou sněmovnou rozloučil poslanec Ladislav Šincl, kterému následujícího dne zanikl mandát z důvodu vzniku členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, které je s výkonem mandátu poslance neslučitelné ve smyslu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu. Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Navrhujeme tento postup:
Vše zůstává v tom volném poli vysvětlení - máme zájem, chceme, možná - ale ani v jednom z bodů není konkrétní záležitost týkající se jasně deklarovaných cílů. Pro zajímavost uvedu článek 22, který je velice aktuální. My jsme dokonce v této oblasti šli tak daleko, že jsme při Ministerstvu vnitra vytvořili speciální odbor zabývající se odhalováním kyberkriminality.